Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.
Tak se vzdejte vedení rozpočtového výboru, my si ho rádi vezmeme, my to považujeme za významnou funkci kontroly vlády. Jsou to velmi důležité funkce. Já nevolám, abychom v této chvíli měnili personální obsazení, ale pokud to někomu připadá jako bezvýznamná funkce, tak se jich vzdejte, my to rádi budeme vést místo vás.
Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Plán se plnil na 110 %, a nikde nic nebylo. Já bych poprosil, neříkejte, že neexistuje nějaká dohoda koaliční či podobná. Existuje, vždyť je to vidět. Prosím vás, važme si sami sebe, naší inteligence.
Děkuji za slovo. Víte proč, kolegyně, kolegové? Zkusme si napříště udělat nějakou statistiku volebního výsledku hnutí ANO 2011 a tomu odpovídající zastoupení ve Sněmovně. Tak informujme prosím objektivně naše nové kolegyně a kolegy.
Paní a pánové směrem doprava, vaším prostřednictvím, pane předsedající, tedy doprava po mé pravici. Jistě, pan kolega Stanjura má pravdu. Nicméně já jsem mluvil o parlamentní kontrole silových rezortů. Pravda, finance a mandáty, to jsou skutečně silové rezorty, takže v tom smyslu ano, pane kolego, máte pravdu. Mnozí z nás ještě pamatujeme, jak to vlastně bylo. Tak všem stejně.
Nyní tedy faktická poznámka pana poslance Bartoška.
Pouze upřesním.
Pane poslanče, ještě jsem vám nedal slovo.
Děkuji za slovo.
Nyní tedy řádně přihlášená paní poslankyně Miroslava Němcová. Vážené paní kolegyně, páni kolegové, prosím o klid.
Na další faktickou poznámku mám pana poslance Ivana Adamce.
Děkuji za slovo. Je rozumné skutečně to otestovat na menším počtu staveb. Ale na druhé straně je také potřeba si říci, co je v příštích dvou třech letech reálné, že by se mohlo realizovat.
Mám tady další faktickou poznámku.
Takže to je jedna z těch, kterou lze otestovat.
Už jsme vyslali zprávu panu řediteli Kroupovi o těchto stavbách do dvou až tří let. Já za sebe jako předkladatel, nebo zástupce předkladatelů, avizuji, že také budu velet k umírněnosti. A pokud budeme úspěšní, tak mysleme na to, že ten seznam není věčný. Seznam staveb mít budeme a teď moc, moc prosím, ať to stihneme do těch 14 hodin.
Máme ještě čas. Mám tady jednu faktickou poznámku.
Já bych chtěl zareagovat na pana kolegu Kolovratníka. Prosím vás, nechte všechny vypovídat. Ale nedělejme to tak, že někdo bude mít pocit, že se k tomu nemohl vyjádřit.
Děkuji panu poslanci.
Dámy a pánové, vidím, že i nad touto předlohou nás čeká veselá debata. Já jsem to avizovala. A to byl například výkup nad rámec záborového elaborátu. Potom si myslím, že bychom se měli vrátit i k otázce možnosti směny. To je přece naprosto špatně. Seznam určitě bude předmětem velmi vášnivé diskuse.
No, to přece nejde srovnávat oběti a ty, kteří páchali to násilí. Přestaňme tady všichni relativizovat totalitní minulost, protože to je cesta, která vede k tomu, aby se ještě jednou opakovala.
Já tady chci říct, že normálním lidským přístupem je, že jsme se snažili všichni, kteří jsme to mysleli i se sebou vážně, dělat svou práci dobře. Já bych byl velmi nerad, abychom se i symbolicky vraceli k něčemu, co v minulosti bylo. A to, o co dnes jde, je symbol.
Děkuji. Pokračujeme ve faktických poznámkách.
Tohle, co jste tady předvedl, je skutečně hrozné. Nemohli cestovat, jak chtěli, mnohdy nemohli pracovat, kde chtěli, nemohli studovat, kde chtěli. Ale vy se nestydíte.
Já vás jen seznámím s pořadím řečníků, kteří jsou přihlášeni s faktickými poznámkami.
Já se nebudu přít s panem předsedou Kováčikem. Vím, jaké mají komunisté názory, a nebudu tím ztrácet čas. Mlátit holky na demonstracích bylo součástí vzdělání. To popisuje docela přesně komunistický režim. Ale mě neděsí vystoupení komunistů a kandidatura Ondráčka, je to jejich volba, v pořádku, pana poslance Ondráčka, omlouvám se. Mě děsí vystoupení poslanců ANO a ještě víc mě děsí smích a potlesk dalších poslanců a poslankyň hnutí ANO. Hrozně legrační, co dělala paní poslankyně Němcová za komunismu: Ha, ha, ha, to jsme se nasmáli. Pojďme dál, pojďme makat. Vaším smíchem, vaším vystoupením, vaším potleskem ukazujete, že existuje mentální koalice mezi vámi a komunisty!
To důležitější řekl teď pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura, který poukázal na tu mentální provázanost, a ta je tím největším nebezpečím budoucího vývoje České republiky. To knihkupectví jsem si otevřela v roce 1992 a takový brak a hnus, který představují spisy komunistických pisatelů, jsem tam neměla ani jeden a nikdy bych nic takového neprodávala.
Děkuji. Jestli mi tedy něco vadí, co tady zaznívá, tak je to ta čirá demagogie toho sdělení. Ředí se ten fakt, že pan Ondráček kandiduje na předsedu této komise. Pokud se tady hovoří o jeho expertize, tu může samozřejmě dodávat jako řadový člen této komise, a my je dodáváme na výbory, které taky nevedeme. Jinak samozřejmě jste tady zvolení poslanci, lidé vás zvolili, můžete tady sedět. Bavíme se o vedoucí pozici v této komisi. A to je ten rozdíl.
Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Svobody.
Pamatujte si, prosím vás, že pokud se nebudete zajímat o naši minulost, o minulost této země, nemůžete ani pracovat na její budoucnosti. Jenom z minulosti a minulých chyb a minulých úspěchů se můžeme poučit. Odepsali jsme celou svou minulost a začali jsme psát novou.
Požádám vás, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Měli bychom zahájit pevně zařazenými body, ale vidím pana poslance Kubíčka, který se hlásí ještě k pořadu schůze. Dobře. V pondělí 5. března bude v prostorách Poslanecké sněmovny probíhat slavnostní setkání k výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka. Prosím vás tedy, abyste po přerušení dnešního jednání odpoledne veškeré materiály, které máte na svých lavicích, a chcete, aby byly uchovány, vložili do svých zásuvek. Jinak budou skartovány. Dále bychom pokračovali podle schváleného pořadu schůze. Vidím předsedu klubu ANO Jaroslava Faltýnka. Pane předsedo, až se to trochu uklidní, já vám dám hned slovo. Pane předsedo, máte slovo.
Dobré ráno dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové. Týká se to voleb do Senátu. I v této věci bylo hovořeno se všemi kluby ze strany kolegy Martina Kolovratníka.
Děkuji. Takže bychom měli čtyři pevně zařazené body.
Já prosím jménem volební komise o pevné zařazení již bodů, které máme v programu schůze, a odvolávám se na výsledek předevčírem středečního bloku volebních bodů a směřuji k příštímu týdnu ke středě. Prosil bych tedy bod číslo 52, volební bod, Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře, to je to druhé kolo. A dále bod číslo 53, Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky, to byla ta volba, kterou jsme na žádost kolegů z klubu ODS o týden přesunuli, aby tu byl přítomen pan ministr kultury.
Děkuji. To je k pořadu schůze. Pokud není žádný návrh na změnu pořadu schůze, budeme hlasovat pravděpodobně nejdřív o změně dnešního pořadu, tedy o návrhu kolegy Faltýnka, a potom bychom druhým hlasováním hlasovali o návrhu pana kolegy Kolovratníka. Tyto dva body jsme zařadili jako pevně zařazené body jako body 3 a 4 dnešního dopoledního jednání. I tento návrh byl přijat. Takto jsme pozměnili náš program schůze. Protože jsme rozhodli o pořadu schůze, nikdo jiný se nehlásí, budeme pokračovat podle pevně zařazeného bodu.
Ještě jednou dobré dopoledne a děkuji za slovo i za to zařazení volebních bodů na příští týden, a to jménem volební komise. Nyní tedy volební bod číslo 54, Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Dnes provedeme první kolo druhé volby. My jsme ho opakovali na lednové schůzi a předseda této stálé komise Poslanecké sněmovny nebyl zvolen. Pan předseda už zmínil usnesení volební komise číslo 57, které vám bylo rozdáno. Nyní, pane předsedající, prosím o otevření rozpravy.
Děkuji panu předsedovi volební komise a otevírám rozpravu. Pan poslanec Rakušan už kráčí. Máte slovo, pane poslanče.
Dobrý den. Děkuji vám, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, já bych jenom zopakoval názor, který už tady zazněl opakovaně, a vlastně se za tu dobu nic nezměnilo. My se tady pokoušíme zvolit už nějakou dobu předsedu komise pro kontrolu práce GIBS a stále se objevuje jedno a to samé jméno a to je pan kolega Ondráček z klubu KSČM.
Nemůžeme s tím v reálu nic moc udělat. Ale dobře víme, jak Evropský parlament své normy čte.
Prosím, pane poslanče, dvě minuty.
Myslím, že aspoň pár slov to chce říci, jestli si skutečně přejeme, aby občané cizích států stíhali osoby na území České republiky, a je nám to jedno.
Já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, zda má ještě někdo zájem. S faktickou poznámkou pan poslanec Chovanec. Ale možná jenom zmáčkl tlačítko nedopatřením. Pane poslanče, jste přihlášen s faktickou poznámkou. Pan poslanec Chovanec. Dneska se nám to nějak zapíná samo. Jestliže tomu tak není, obecnou rozpravu končím.
Děkuji. To skutečně přicházíte s křížkem po funuse, ale nutno říct, že ten funus byl za vás. Takže když víme, jak dlouho se vyjednávají směrnice, tak to tam jezdili vaši ministři.
Děkuji. Pan zpravodaj - má zájem o vystoupení? Není tomu tak. Ani na vrácení? Ve faktické? Tak to se omlouvám, to jsem se tady zrovna... Musím dávat větší pozor. Kdo je proti? Budeme tedy pokračovat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve výbor garanční. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázání žádnému jinému výboru. Návrh byl přijat. Lhůta u tohoto tisku byla zkrácena pro druhé čtení na 30 dnů. Tím jsme se vypořádali s tímto bodem a já jej končím. Otevírám bod číslo Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně financí Alena Schillerová, které tímto dávám slovo v případě, že pronikne kolem kolegy až k řečnickému pultu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych uvedla návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění zápůjčky Mezinárodnímu měnovému fondu.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že tento návrh nebyl přikázán dalšímu výboru k projednání. Končím projednávání tohoto bodu. Dobře. Je zde zájem, abychom tento bod zahájili. Já tomu zájmu vyhovím. O to, abychom vytvořili prostor paní ministryni práce a sociálních věcí Jaroslavě Němcové, která z pověření vlády předložený návrh uvede. Paní ministryně, prosím, ujměte se slova.
Děkuji. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové -
Znovu vyzývám paní poslankyně a pány poslance, aby se uklidnili, ztišili, vytvořili prostor pro paní ministryni a mohli jsme zahájit projednání tohoto bodu řádným způsobem.
Předložený vládní návrh zákona obsahuje novely celkem devíti zákonů převážně z oblasti sociálního pojištění a dá se stručně charakterizovat jako opravný, neboť neobsahuje žádné věcné úpravy. Návrh zákona se týká pouze nápravy legislativně technických nedopatření, která vznikla v loňském roce, tj. v posledním roce funkčního období minulé Poslanecké sněmovny. V roce 2017 byla přijata řada zákonů, jimiž byly měněny všechny základní předpisy v sociální oblasti. Legislativní proces probíhal v zásadě souběžně, nebyl časově předvídatelný a nebylo zřejmé, jaká bude účinnost jednotlivých zákonů, která se odvíjela od data vyhlášení ve Sbírce zákonů, a který zákon má tedy navazovat na jiný. Navíc zákony byly měněny v Poslanecké sněmovně četnými poslaneckými pozměňovacími návrhy, které však obsahovaly některé legislativně technické nedůslednosti. Došlo tak k tomu, že vznikly nezamýšlené legislativní důsledky, které sice neohrožují nároky oprávněných osob, ale v praxi ztěžují aplikaci některých ustanovení a u některých ustanovení je pochybnost o výsledné úpravě. Na tyto nedostatky bylo upozorňováno již ve výborech Senátu a byla také požadována náprava formou opravné novely. Proto byl vypracován návrh opravného zákona, kterým se zjištěné nedostatky napravují. Jednotlivé navrhované úpravy jsou podrobně vysvětleny ve zvláštní části důvodové zprávy. Vzhledem k časové naléhavosti, neboť řada změn již nabyla účinnosti, se navrhuje obecná účinnost zákona dnem jeho vyhlášení. To bylo též důvodem, proč vláda navrhla projednání návrhu zákona v režimu jediného čtení. Návrh zákona vzhledem k tomu, že neobsahuje, opakuji ještě jednou, neobsahuje žádné věcné úpravy, nemá žádný finanční dopad. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Dobrý podvečer. Ve výborech Senátu bylo na některé tyto chyby již také poukazováno s požadavkem urychlené nápravy. Žádný z použitých návrhů nepředstavuje věcnou změnu. Jedná se pouze o upřesňující legislativně technické úpravy a formulace vycházející ze záměru původních vládních návrhů zákonů. Tím dochází k nápravě požadované věcné správnosti a jí odpovídající funkčnosti posuzovaného zákona. Vzhledem k tomu, že návrh nebude mít žádný dopad na státní rozpočet, nepřináší ani žádná korupční rizika, nemá žádné dopady na územní samosprávné celky, tak doporučuji tento návrh schválit.
Já přerušuji projednávání tohoto bodu před zahájením obecné rozpravy. Současně konstatuji, že končím jednání dnešního dne.
Ostatně proto je jednou z úhelných součástí novely úprava, že by dlužníci museli pouze sedm let nést náklady spojené s insolvenčním řízením a to by stačilo. Když se podíváme na zahraniční úpravy, tak je to nejdelší úprava. A těch sedm let je zároveň dostatečně dlouhý očistec. Slovo pouze se týká oné nuly zaplacené věřitelům. Myslím, že přesně tohle reprezentuje snahu o to udělat z návrhu, tak jak je předložen, to jediné správné řešení a ze všech, kteří s ním nesouhlasí, ty nelidské poslance, kteří tu situaci nechtějí řešit. To je nemožné. Pan ministr sice může tvrdit, že jim tento návrh pomůže, ale již neříká, že si na řešení jejich situace budou muset nějaký ten rok počkat. V roce 2017 bylo podáno nějakých 20 tisíc návrhů na povolení oddlužení.